Školní obědy jsou pro děti důležité nejen tím, že se nasytí. Jsou také nedílnou součástí jejich socializace, protože neúčastí na obědě jsou vyloučeny z kolektivu spolužáků. To, že se dítě ve škole nají, má také prokazatelně pozitivní dopad na jejich školní prospěch a celkový vztah ke škole. Ministerstvo školství na rok 2023 navrhuje v rozpočtu vyčlenit částku 60 milionů korun. Vzhledem k vysoké inflaci a rostoucím cenám energií a potravin bude přibývat dětí, které budou bezplatné školní obědy potřebovat, proto navrhujeme navýšit dotaci o dalších 40 milionů korun.
Já se nehádám, jestli je to 100 nebo 120, já nevím, kolik to je. Vy říkáte, že to počítali experti Ministerstva financí. Ale tady nejsou žádné výpočty, to nevyplývá z žádné analýzy Ministerstva financí. Vy říkáte: Počítali to experti Ministerstva financí. Víte, že jsem opakovaně žádala o nějaké propočty, nedostala jsem žádné propočty. Odpovědi na moje otázky mi nakonec dávali experti Ministerstva financí. Já si prostě myslím - vím, že jste vysvětloval, že jsou to spojené nádoby, že těch 100 miliard jsou spojené nádoby - ale přece není možné, aby se lišily v řádech desítek miliard. Já jsem neviděla nic - nechci tvrdit, že bych na to byla expert, ale alespoň by to mohli posoudit třeba další experti. To všechno bude v pátek, proto bych bývala uvítala, kdybyste tu byl, a proto to dnes prostě rozebírám. Samozřejmě jsou tam i věcné otázky, ty bude řešit dnes hospodářský výbor. No, ale Finanční správa nebude kontrolovat, nebude spravovat ten odvod. Pak jsem se dozvěděla včera na rozpočtovém výboru, že ERÚ by mělo sloužit v rovině nalézací - já vím, co je rovina nalézací - a Finanční správa by to měla dělat v rovině dokazovací, a to je další.
A naposledy průřezový ukazatel Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě se zvyšuje o 14 727 540 korun. V příloze číslo 4 v kapitole 398, Všeobecná pokladní správa, se ukazatel Výdaje celkem tedy snižuje o 20 milionů korun a specifický ukazatel Vládní rozpočtová rezerva se snižuje o 20 milionů korun. Tímto děkuji, pokud tento pozměňovací návrh podpoříte, tak se to nepochybně promítne do stabilizace stavu na České školní inspekci.
Ano, děkuji.
Takže jsem se dostal zase zpátky kruhem na začátek, a tak jsem se ještě chtěl zeptat pana ministra financí, protože kdyby takovou částku reálně Ministerstvo životního prostředí mělo, tak, jak už jsem tady říkal při svém minulém vystoupení, zpěvní ptáci by trylkovali nad Vršovickou 65 a klenula by se tam duha, protože podobnou částku nikdy v rozpočtu ministerstvo nemělo. A znovu tady opakuji, že bych se nikdy jako bývalý ministr životního prostředí neodvážil, abych s takto na vodě plovoucím rozpočtem přišel do této slovutné Poslanecké sněmovny a snažil se vás přesvědčit, abyste ji schválili, protože prostě ta částka není podložená, jsem o tom hluboce přesvědčen, ani legislativně, ani věcně, ale zjevně je to zahaleno nějakou rouškou tajemství. Už se k tomu asi - nebo já se k tomu tedy určitě budu vracet dál, ale nevím, jestli se dneska k tomu něco víc dozvíme. Takže je to opravdu Houdini hadr, jak jsem tady říkal při svém minulém vystoupení - záviděl by tomuto rozpočtovému eskamotérství. Tak a teď už se vrátím klidnějším hlasem - ale ani teď to nebylo myslím nějak vzrušené, znáte mě, to už skutečně musí být, abych tady promluvil nějakým opravdu hromovým hlasem - teď už se vrátím k pozměňovacím návrhům, které bych si dovolil předložit. Návrh 1603 se týká zvýšení výdajů v kapitole Ochrana přírody a krajiny, konkrétně program Péče o krajinu, o částku 100 milionů korun. Důvod - velmi stručně, ten program je dlouhodobě velmi zajímavý, efektivní, jsou to stovky, někdy tisíce konkrétních opatření v přírodě - sázení stromů, obnova mokřadů, kosení cenných luk. V řadě případů se na tom podílejí spolky, někdy obce, ty menší obce. Je to velmi jednoduchý, vítaný zdroj peněz, je tam v návrhu 200 milionů korun. Tady opět tedy navrhuji navýšit tuto kapitolu o částku 100 milionů korun.
Děkuji, pane poslanče.
Takže těch otázek je spousta. Já jsem je zúžila dnes v debatě s námi dvěma jenom na rozpočtové dopady nebo respektive dopady na příjmovou stranu rozpočtu, protože ty další patří do diskuse v pátek. Souhlasím s vámi, že všechno je to dluh veřejných institucí, to je bez diskuse. Tady já se nebudu hádat, kdo uzavře dluh a kdo ho bude splácet. Je to všechno, to patří do dluhu veřejných institucí, to je jasné. No ale když ten úrok nebude výhodnější, než za který si půjčujeme na finančních trzích, tak bude co? Ale věřím, že na to v průběhu zareagujete, třeba aspoň na - když nemusíte hned na mě - když tak na mého kolegu Richarda Brabce.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou na vás reaguje pan ministr.
Takže to mi fakt přijde trapné šestkrát to tady zopakovat. Takže já jsem nemluvil, že Finanční správa bude u toho odvodu. Do té pracovní skupiny chodili zástupci všech čtyř největších producentů elektrické energie. Nicméně je to konzervativní a tam není úniku. Nic víc jsem neříkal. Mně to přijde logické. Myslím, že to bude fungovat.
Pan ministr Bartoš - toho zde nevidím, v tom případě přihlášku s přednostním právem ruším a s přednostním právem vystoupí pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo.
Já vám také děkuji. Tím jsme v tento moment vyčerpali všechna přednostní práva a faktické poznámky, a budeme tedy pokračovat v rámci řádně přihlášených.
Děkuji za slovo, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl jenom zdůraznit, co ten ukazatel například obsahuje. Zase je to záležitost boje s klimatickou změnou. Víme, že prakticky oblast ovocnářství, podpora chmelnic jako řekl bych i národní tradice v rámci České republiky, by měla být prioritou pro každou vládu. Samozřejmě nesmíme zapomenout na naše vinaře.
Víte, pro mě manažerská pozice a odborná pozice je opravdu rozdíl. Opravdu výborný ajťák bude výborným manažerem? Já se domnívám, že bychom tyto věci měli trošku rozlišovat, a právě proto by bylo vhodné, aby na takovou pozici bylo vysokoškolské vzdělání. Prosím vás, tam na jakoukoliv hloupost je potřeba vysokoškolské vzdělání. Já to řeknu s nadsázkou - snad i sekretářka musím mít vysokoškolské vzdělání na úřadě, ale ředitel agentury nemusí? Já opravdu tomu nerozumím. Opravdu, domnívám se, že tato disharmonie oproti třeba sportovní agentuře - promiňte, zvláště u sportu si dokážu představit, že tam nebude vysokoškolské vzdělání, ale u digitalizace by mělo být.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Jaroslav Bžoch je s faktickou přihlášen, připraví se pan poslanec Jan Volný.
Děkuji za slovo.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jan Volný, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Já jsem chtěl uvést ještě další příklady. Pane Michálek, bojujete za pana Profanta dobře, ale vždycky si vymyslete nějaké relevantní ukazatele a informace.
Moc prosím o oslovování prostřednictvím řídících. A nyní pan poslanec Patrik Nacher a připraví se paní poslankyně Berenika Peštová jako poslední.
Já bych také chtěl reagoval na kolegu Michálka. On se asi nepoučil z pražského zastupitelstva, že vždycky tam vystoupí jeho kolega Hřib a je tam najednou deset dalších přihlášených. On poděkoval panu ministrovi, že nám odpovídá, tak já se přidám. Ale nevysvětlujete to, protože ty věci jsou stále ve vzduchu, a třeba to vysokoškolské vzdělání je jenom jedna z nich. Tak kde se vzala ta změna, že najednou vám nevadí, že vznikne nový orgán s novými potřebami, nová instituce? A to najednou je v pořádku.
Děkuji za dodržení času. Čímž jenom konstatuji, že stále čeká pan vicepremiér.
Já už si myslím, že odpoví panu poslanci Nacherovi. Ale v každém případě já jsem chtěla říct něco jiného: pokud nám něco nevyhovuje, tak si to upravíme tak, aby to vyhovovalo.
Děkuji za slovo. Takže to je k tomu výběrovému řízení, které je podle mého názoru velmi nestandardní. Otázkou je, jestli vůbec je možné vyhlašovat výběrové řízení, když ještě Digitální informační agentura nebyla touto Sněmovnou, potažmo i Senátem, schválena. Uvědomujete si, že se to všech měst obcí a krajů dotýká? Já si myslím, že toto stanovisko je klíčové, a mělo by být kladné. Zároveň je tady velmi negativní stanovisko ICT Unie v čele s panem Zajíčkem. Je také velmi negativní a také říká - proto vás prosím, vraťme to do druhého čtení, napravme všechny ty věci, i co se týče veřejných zakázek, a nešijme tady něco horkou jehlou narychlo.
Co bych nyní konstatovala, pan ministr se celou dobu hlásí, ale s přednostním právem. Máme tady stále řadu faktických poznámek, takže bohužel zatím ty otázky nemohly být zodpovězeny. Hlásí se nyní pan poslanec Ivo Vondrák s faktickou a poté pan poslanec Karel Rais, taktéž s faktickou, a já předám řízení schůze. Děkuji, takže je to podmíněný návrh, pokud neprojde opakování druhého čtení - rozumím. A nyní s přednostním právem pan ministr.
Zazněla spousta věcí a zazněla také spousta zřejmých nepravd nebo i dezinformací. Zaznamenal jsem jednu věc - otázka týkající se zaměstnanců, kteří pracují na projektech financovaných z EU. My jsme zveřejnili ta kritéria a je to trošku nestandardní, kdy na jednu stranu zaznívá spousta dezinformací o té agentuře, a i přesto se ozývají lidé z profesního světa, kteří by měli zájem se do výběrového řízení přihlásit. Informace jsme mu tam doplnili a věřím, že to dostali všichni předsedové poslaneckých klubů. Nicméně na tuto otázku jsme odpověděli. Na první schůzce byl přítomen ministr Rakušan, na druhé jeho lidé v zastoupení, i třeba poslanec Kolařík. Když se bavíme o tom, mně tady stále přijde, jako kdyby zákoník práce byla nějaká ostudná věc a služební zákon byl nějaký jako mandatorní na spoustě rezortů. Samozřejmě jsou namixováni lidé podle typu výkonu a obsahu své práce. Někteří jsou pod služebním zákonem, někteří jsou pod klasickým zákoníkem práce i v agentuře podle typu toho, co ti lidé budou vykonávat, tak je to nějaký mix. Není to tak. Já jsem na společném jednání už vyzýval, ale nemyslím si, že by nebyla věc, která by směrem k zaměstnancům nezazněla. Ředitel agentury není žádný zaměstnanec Ivana Bartoše, agentura není žádný bypass úřadu Ivana Bartoše či něco, co bych já si přál z toho pohledu, že je potřeba vznikl (?) nějakou strukturu. To je za mě asi krátce všechno, mohu ještě reagovat, pokud to bude nutné.
Vy si dáváte přednost? Návrh byl přednesen, děkuji. Slyšela jsem žádosti o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se opět svými identifikačními kartami.
Tohle jsou dvě základní otázky, které ze strany vládní koalice zatím nebyly zodpovězeny, a budeme se k nim chtít vracet. Já jsem šel - nakonec jsem se rozhodl po koordinaci s Karem Havlíčkem jít jinou, řekněme velmi, velmi umírněnější nebo - a to nechci říci, umírněnější, ale zkrátka kompromisnější - cestou. Nakonec jsem si dal takovou vnitřní úvahu, že možná ta EIB dopadne. Ale vy tam pracujete ještě s jednou věcí, kterou jsme nejmenovali, a to je to dluhové financování, vydání dluhopisů Státního fondu dopravní infrastruktury. Tak za prvé, vážení koaliční kolegové, Státní fond dopravní infrastruktury v tuto chvíli nemá upravený zákon na to, aby takové dluhopisy s garancí státu mohl vydávat. Tedy opět je to stále dokola jak červená nit to, o čem mluvila Alena Schillerová, o čem mluvil Richard Brabec. Vy plánujete, vy si rýsujete příjmy, které ani nemáte změněné zákonem, nemáte na ně legislativu. To za prvé. O tom jsem hluboce přesvědčen. Opět toto navrhuji recipročně proti snížení vládní rozpočtové rezervy. Prosím, zvažte tento pozměňovací návrh a zkuste se k němu mentálně přiklonit a přijmout ho.
Poslední přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Havránek. Pane poslanče, máte slovo.
Já vám mnohokrát děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně kolegové, krásný večer. Dlouho už vás nezdržím, pouze bych rád zde načetl a seznámil vás se dvěma svými pozměňovacími návrhy. Oba dva se týkají historie a jejího připomínání. Současně dochází k úpravě všech odpovídajících závazných ukazatelů a části návrhu zákona včetně příloh. Právě toto navýšení financí pomůže další digitalizaci. Druhý pozměňovací návrh předkládám spolu s kolegy Karlem Haasem, Karlem Krejzou, Vojtěchem Munzarem a Stanislavem Blahou. Právě ta pomoc 1,5 milionu k úpravě a vlastně modernizaci toho muzea, které jistě všichni znáte, je jistě cestou správným směrem. Děkuji za slovo.
Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy z místa, protože to byl poslední přihlášený řečník? Není tomu tak, podrobnou rozpravu tedy končím. Do té doby vám přeju vše dobré.
Druhý pozměňovací návrh počítá s převedením 200 milionů korun na podporu chovatelů prasat a přesná specifikace návrhu je taktéž součástí důvodové zprávy. Chov prasat prochází v současnosti velmi těžkým obdobím. A přitom výsledky různých šetření v kvalitě našich českých surovin tohoto sektoru jsou v porovnání se zahraniční konkurencí velmi nadprůměrné. Děkuji vám všem za podporu mých pozměňovacích návrhů a doufám, že ve vašem rozhodování zvítězí rozum nad stranickým rozhodováním nepodpořit naše návrhy.
Ano, to byl pan poslanec Černý, nyní v pořadí vystoupí pan poslanec Hendrych a připraví se pan poslanec Kolovratník.
Děkuji za slovo. Za druhé, v kapitole 398, Všeobecná pokladní správa, se snižují výdaje souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Výdaje - vládní rozpočtová rezerva o částku 1 milion korun. Za třetí dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona včetně příloh. A nyní stručné odůvodnění. Za tímto účelem poskytuje dotace ze státního rozpočtu. Podmínky a způsob poskytování dotací stanoví vláda nařízením." Navrhl jsem 1 milion korun k současným 31 milionům. Není to nějak mnoho. Myslím si, že je to fakt symbolické, a z tohoto důvodu si myslím, že by se k tomu mohla kladně postavit i vládní koalice a tento pozměňovací návrh podpořit.
Děkuji.
Pěkný podvečer, vážený pane předsedající, vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové. Jsem přesvědčena, že výdaje na činnost Vězeňské služby České republiky jsou v rozpočtu nízké, a hrozí tedy podfinancování tohoto bezpečnostního sboru, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Sice došlo k navýšení rozpočtu oproti roku 2022, ale toto zvýšení stěží pokrývá reálnou inflaci. Proto právě navrhuji navýšit výdaje o tuto sumu, aby se financování dostalo alespoň na stejnou úroveň jako to mělo být v minulém rozpočtu, protože současné navýšení je nedostatečné. V rámci Ostatních věcných výdajů Vězeňská služba České republiky musí zajistit nákup potravin pro stravování vězňů, plynulý a nepřetržitý provoz věznic, nákup vody, paliv, energie a další výdaje spojené s nepřetržitou péčí o vězně. V souvislosti s rostoucí inflací a zvyšováním cen energií je již teď patrné, že rozpočet podle mého názoru nebude dostatečný.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. Nejprve dám slovo panu poslanci Martinu Kolovratníkovi, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.
A ještě tedy k této volbě doplním, že její protikandidát. pan Tomio Okamura. Další volební bod byl kde jsme obsazovali tři místa. Byli tedy zvoleni tři noví členové Státního fondu kinematografie, pan Badač, pan Bilík a pan Gregor. Volba tímto končí a fond je zcela naplněn. Další volba - člen Kontrolní rady Grantové agentury, obsazovali jsme jedno místo. Volba končí. Kontrolní rada Technologické agentury, tam jsme vybírali nebo budeme obsazovat dvě místa, byla ale pouze jedna nominace. Pan Miroslav Ludvík získal 168 hlasů. Byl zvolen a volba končí. I tato volba končí. Tím jsme vyčerpali všechny volební body.
Dnes od 14 hodin bez udání důvodu se omlouvá paní poslankyně Margita Balaštíková. Eviduji zde několik faktických poznámek. Nejprve se chci zeptat pana poslance Kolovratníka, zda jeho faktická poznámka je platná, nebo není? Není, dobře. Pak zde má faktickou poznámku pan poslanec Roman Kubíček a pak pan poslanec Ondřej Benešík. Potom zde jsou tři přednostní práva. Prosím, máte slovo.
V kapitole 329, Ministerstvo zemědělství, se zvyšují výdaje souhrnného ukazatele Výdaje celkem, specifického ukazatele Výdaje - podpora agrárního sektoru, Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu o částku 39 milionů korun. V kapitole 398, Všeobecná pokladní správa, se snižují výdaje souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Vládní rozpočtová rezerva o částku 39 milionů korun. Důvodem, proč navrhujeme toto navýšení, je očekávaný nárůst objemu potravin, které budou předány potravinovým bankám k následné další distribuci mezi lidi na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního přístupu k základním potravinám. V průběhu roku 2022 došlo k nárůstu nákladů na energie a pohonné hmoty, a tím k výraznému navýšení provozních nákladů potravinových bank a dalších subjektů. Tento pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 1628 a tímto se k němu přihlašuji. Tento pozměňovací návrh podávám společně s poslanci Renatou Zajíčkovou, Davidem Šimkem, Janem Jakobem a Klárou Kocmanovou.
Takže až tady pan Rakušan bude předkládat zákon o dezinformacích, tak si, milý STANe, nejdřív zameťte před svým prahem, než tady budete předkládat nějaký zákon o dezinformacích. To není každý senior. Teď zpátky už v klidném tónu k agentuře. Co se týče agentury, jak jsem zmínil, nebudu už se zde opakovat, nicméně chci jenom krátce říct: schvalujeme agenturu, nebo respektive vy schvalujete agenturu, kde ředitel agentury oproti třeba NSA nemusí mít magisterské vzdělání nebo respektive vysokoškolské. Takže si tu klidně troufnu říct tři jména, která jsou ve hře. Podle mě jeden z těchto lidí bude ředitelem, protože nepotřebuje mít magisterské nebo vysokoškolské vzdělání, a je to dohoda. Některé zaměstnance vnitra do agentury ani nelze přesunout, protože jsou placeni Evropskou unií na konkrétní projekt, takže to bude komplikované. Víme, jak je těžké najít odborníky v IT do státní správy, a schvalujeme agenturu, kde roční provoz bude přes 250 milionů korun. Určitě mohu říct, že i zákon jako celek nepodpořím.
Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, původně jsem přišel pouze stáhnout svůj pozměňovací návrh, což tak činím. Jedná se o sněmovní dokument 1436, který v podstatě řešíme formou vládního návrhu, který jsme tady řešili včera. Já tady dnes nebudu reagovat na svého předřečníka, pana poslance Králíčka, věřím, že na to budeme mít ještě prostoru dost.